Je to totální nesmysl, co tady vykládáte.
Dobře, to byla odpověď. A posuneme se dál. Prosím.
Tato řeka byla otrávena, tuny, opravdu desítky tun ryb zahynulo, celý ekosystém byl narušen. Nejenom tedy ryby, ale samozřejmě celá řada dalších živočichů, kteří žili v řece i kolem ní, tím byla ohrožena. Vy jste už opakovaně k této věci vyjádřil své názory, ale já bych se chtěla zeptat zejména na to, jestli vaši důvěru i nadále má pan ministr životního prostředí Brabec, který opakovaně v této věci prokazatelně lhal. Například v jedné z těch konkrétností, ať jsem opravdu přesná. Takže lhal zcela jasně. Vy jste před nějakým časem společně s panem Brabcem na jiné řece vypouštěli raky. Tam jste měli celou řadu novinářů. Ani vy, ani pan Brabec. Chci se vás tedy zeptat: pokud sám pan ministr Brabec nerezignuje, odvoláte jej z vlády?
Myslím si, že všichni mají právo... Takže prosím pana premiéra o odpověď.
A samozřejmě na závěr bych vám skutečně chtěla poděkovat za to, že v Ústředním krizovém štábu zasedá zástupce samospráv.
Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Také zde bylo přerušeno do přítomnosti, není možné pokračovat v rozpravě bez pana premiéra.
Děkuji, pane předsedo. Měl svoji vlastní budovu, po té smrti ztratil určitou oporu, sílu a stěhoval se z jednoho patra ministerstva do druhého, mimo centrum. Dokonce jim byly zajištěny finance z evropských fondů, kvůli kterým také, jak bylo vidět z názvu té interpelace, byli vyšetřováni. Myslím si, že je to vysvětleno jednoznačně. Říkám: Nevěřím, že to byla nějaká souhra náhod. Jako by někdo počítal s tím, že ti pánové to nezvládnou. A říkal mi, byl jsem pozván, byla tam taková podivná dáma, která o tom tématu nevěděla vůbec nic, ale co jednoznačně - bylo nás tam zástupců těch firem, já nevím kolik, tři, pět, možná víc. Ale co z toho naprosto vyplývalo, co tam bylo bez skrupulí naznačeno, že už je to předem rozhodnuto, komu to půjde.
Vážený pane ministře, já jsem rád, že jste přítomen jednou, když vás interpeluji. Já vás ani tak nejdu interpelovat, já vás jdu požádat o jistý slib. Moje interpelace se jmenuje "podpora prádelen a čistíren", protože to je jeden ze sektorů, který je flagrantním případem. Vy jste inteligentní člověk, tak jistě tušíte stejně jako já, že ta soft opatření mají vliv takřka nulový. Pro vědecký důkaz nemusíme chodit daleko.
A na druhou stranu nemůžu nevidět i to, co se odehrává ve zdravotnictví. A je pravda, že ekonomiku zavírá celá řada dalších zemí. A nezavírají ji proto, že by tam seděli lidé, kteří by byli nekompetentní, kteří by se prostě rozhodli, že to zavřou a teď tím pádem někoho potrestají a budou mít v duši klid. Pak ale faktem je to, že vždycky s nějakým odstupem, řádově 14 dnů, potom ta křivka dolů jde. A o co se zde bojuje? Ale zatím, když se na to díváte, co se odehrává ve Spojených státech, co se dělá v Německu, co se dělá v Rakousku, co se dělá v asijských zemích, tak úplně nic jiného než snížení mobility nevymysleli.
No tak vy to tak uhlazujete, že nevíte, kde je pravda, může být, nebýt. Poláci měli daleko méně nakažených než my na počet obyvatel a situace kolabovala.
Nepochybně budu bojovat, ale vždy budu se snažit akceptovat a respektovat i argumenty těch, kteří v oblasti, v tomto případě zdravotnictví, mají jasné argumenty, mají jasná fakta, mají jasné srovnání. Bojujme a nezavírejme. Ale na druhou stranu nesmíme těmi kroky, které děláme, prostě se dostat do situace takové, že zde ohrozíme zdraví lidí, že zde ohrozíme lékařskou péči. Ale pozor, pokud nastane situace, že to bude natolik přeplněné, ty nemocnice, tak pak už ani nebude o co bojovat, protože prostě ti lidé budou někde na chodbách a budou někde před nemocnicí, jako v některých zemích nastalo. A to je to, čemu se snažíme zabránit. A myslím, že to není polemika o tom, jestli ekonomika je dobře, nebo špatně zavřít. Otázka je, co by nastalo, kdyby se nezavřelo. Jestli by to nebylo ještě horší.
Takže já konstatuji, že jsme pro dnešní den vyčerpali a ukončili projednávání ústních interpelací.
Ty vakcíny budou dodávány postupně, a proto v té strategii je prioritizace. Nejdříve budou lidé nad 65 let, nebo starší lidé, a lidé s přídavnými onemocněními. Takže se bude jednat o tisíce nebo desítky tisíc lidí. A toto ten systém, tak jak je připraven, je schopný zvládnout.
Vážený pane ministře, v příštím roce nás čeká velmi významné výročí, a to 1100 let od tragického úmrtí české světice kněžny Ludmily. Jsem přesvědčena o tom, že se jedná o zanedbatelnou částku pro státní rozpočet, ale jedná se o velmi významnou finanční částku a podporu pro organizátory národní poutě na Tetín.
Jenom upozorňuji, že vlastně my nejsme jediný účastník toho, protože tam také vím, že významnou roli sehrává Arcibiskupství pražské například.
Paní poslankyně má zájem položit doplňující otázku?
Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Potěšíte i ty, kteří na tom již několik let pracují. Spolek Svatá Ludmila zorganizoval celou řadu obcí. Ostatní města a obce v okolí se každoročně účastní těchto akcí a podporují je a samozřejmě celá řada dobrovolníků, kteří přispívají k tomu, že bude zárukou, že ta akce se skutečně povede.
Další v pořadí je paní poslankyně Golasowská s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, v minulých týdnech byla veřejnost velmi znepokojena informací o situaci k přístupu VZP k léčbě Anežky Táborské, která trpí roztroušenou sklerózou. O proplacení léku žádali pojišťovnu celkem sedmkrát, vždy bezúspěšně. Nakonec pomohla veřejná sbírka, která přinesla požadovanou částku, dokonce ji značně převýšila.
Bude tam sedět okresní soud, státní zastupitelství, ano, a celý proces je v plném proudu. Vy byste měl být rád, že to stát pro vás dělá. Nic jste s tím neudělali. A bylo to vlastnictví města. A nechcete na tom participovat. Ministerstvo financí v roce 2019 schválilo investiční záměr na rekonstrukci areálu věznice. Na realizaci přípravných prací bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 90 milionů a celková částka na rekonstrukci je 436 milionů. Vy jste neudělali vůbec nic! A bylo to ve vašem vlastnictví! Takže toto všechno se dá absolutně zdokumentovat. Měli jste to, neudělali jste nic. A to je všechno.
Pan poslanec Blaha má zájem o doplňující otázku.
Věznice, znovu opakuji, je státu, tudíž je to záležitost státu jako vlastníka. Já po vás chci, abyste mi předložil harmonogram, kdy co bude provedeno. Takže tady nemlžte, říkejte pravdu, a prosím vás, předložte mi jasný harmonogram, kdy dojdeme k cíli.
Platí, co jsem řekl minule. Takže ještě jednou. Věznice byla v majetku města. Já jsem ji navštívil a viděl jsem tu hrůzu, tu historii. Tři roky byla ve vlastnictví vašeho města a nic jste neudělali. Vy jste neudělali nic. Já nejsem váš podřízenej. Vy na tom neparticipujete ničím. Já jsem tomu věnoval plno energie s paní Arajmu. To se dá všechno zdokladovat.
Děkuji. Poprosím pana poslance, abyste na sebe nepokřikovali z lavic. Pan poslanec Marek Výborný vystoupí s interpelací.
Nechci zde zpochybňovat snahu o centralizaci systému hygienické služby, ta sama o sobě může být potřebná. Tento vyšší státní úředník by tak nově mohl bez jakékoliv kontroly Parlamentu zavírat plošně obchody a restaurace, omezovat poskytování služeb, omezovat soukromé i veřejné akce, sportoviště, zavírat školy, dokonce i univerzity. Fakticky by se zde vytvořil úřad s kompetencemi přesahujícími ministra zdravotnictví i vládu samotnou. Hlavní hygienik by tím získal pravomoci zasahovat do základních práv a svobod, což je zjevně protiústavní krok. Obávám se, že právě toto bylo vaší motivací při tom zadání. Pane premiére, jste si vědom těchto skutečností, které se v návrhu zákona objevily? Můžete vysvětlit okolnosti motivace, zda chcete zamezit žádostem o kompenzace způsobených škod? Z jakého důvodu je tento návrh projednáván ve zkráceném mezirezortním připomínkovém řízení? A proč není k návrhu zpracována řádná zpráva RIA? A to klíčové, proč vláda nepředloží novelizovanou krizovou legislativu v podobě ústavního zákona o bezpečnosti státu a krizového zákona? V okamžiku, kdy jsem zde na jaře i já odmítal podobné snahy ministra Vojtěcha obejít krizový zákon, sliboval vicepremiér Hamáček, že novelizace krizové legislativy bude projednána do září. Máme prosinec, a pane premiére, nic.
A vy jste tady řekl plno nepravd. My jsme i nabídli, že to dáme všem stranám. Takže vy mě tady interpelujete, já nevím, k čemu. K tomu, že vám to dáme? Není žádná snaha. Takže jsou krajské hygienické stanice samostatnými správními úřady a konečné rozhodování plně závisí na konkrétním řediteli krajské hygienické stanice.
Ale nemyslím si, že by to byl nějaký záhadný atak zvenčí. A samozřejmě je to senátní instituce, tak i Senát.
Pan poslanec chce doplnit pětku, to znamená odposlechy. Takže odposlech a záznam telekomunikačního provozu byl nasazen na dobu od 10. 8. 2018 do 10. 8. 2019 u šesti účastnických stanic tří faktických uživatelů, od 10. 8. 2018 do 10. 12. 2018 u jedné účastnické stanice jednoho faktického uživatele a od 5. 12. 2018 do 22. 7. 2019 u jedné účastnické stanice jednoho faktického uživatele. Byla tam stanovena nějaká vyšetřovací verze. To nemá s ústavem nic společného.
Váš profil pochopitelně nesleduji, byl jsem na to upozorněn, to se přiznávám bez mučení. Nicméně rozhodujeme tady ve sboru. Já vám určitě neberu ty aktivity, které děláte. Také děkuji za to, že jste tiskovým mluvčím pana policejního prezidenta a připomínáte, že nám děkoval na výboru. Já jsem tady citoval, kolik poslanců vlastně ve finále na to děkovalo. Samozřejmě připadá mi to úplně absurdní a poděkování nechci.
Nenavrhuje. Můžeme tuto interpelaci uzavřít. Máme tady další interpelaci se stejnými osobami a obsazením. Prosím.
Děkuji. My to neumíme, nebo nechceme to umět. Je mi jasné, že pro tuto vládu je paměťová agenda něčím velmi složitým. Věřím tomu, že po těch příštích volbách se to prostě změní a že pan policejní prezident si tam potom udělá pořádek, aby se tam ty statistiky aspoň objevily. Není tady sporu, trestní řízení nějaké, vstupování do něčeho, tady prostě se odpovídá na něco jiného, než na co je dotaz. Také proto já se ptám, jestli tedy s tím souhlasí příslušný náměstek nebo policejní prezident, potažmo ministr vnitra. A znova opakuji, a tady vám to budu dokladovat, trošku udělám takovou prezentaci. Od té doby, od té doby, od roku 2008, neměl ÚDV speciálně pod novou ředitelkou zapotřebí to tam dávat. Je to prostě standardní práce analytická. Není to nic, co by narušovalo trestní stíhání. Počty návrhů na podání obžaloby a obžalob. Ptá se na to poslanec Žáček. Prostě tak otázka absolutně nezněla. Takže zase - finanční prostředky, jak jsou vynakládány. Myslím si, že tady nelze strkat hlavu do písku a musí to ÚDV jednou zodpovědět. Prostě nebylo uděláno evidentně nic. Je to velmi vysoké číslo. A myslím si, že to je spodní hranice. Tak přestože tedy údaje přislíbil, že to bude dělat, tak jsem se ptal, kolik se z toho vyšetřovalo a vyšetřuje. A odkaz na ÚSTR, že to má dělat ÚSTR. Ten odkaz mi připadá fakt... Mají mít kartotéku, v počítači to může být všechno. Je to absurdní, že by se český stát nezajímal o to, jak skončily osoby, které byly perzekvovány komunistickém režimem.
Takže tolik z mé strany.
Děkuji za to. Já jsem byl v mezidobí dvakrát ve Valašském Meziříčí, včera a v pátek minulý týden. Včera, jak víte, došlo k dalšímu úniku, já zároveň říkám neznámé látky - ne nebezpečné látky, neznámé látky. Pan ministr vnitra se vyjadřoval k tomu prvnímu, tam to dále šetří policie s dozorem státního zástupce. Je tam žádost správce. Hasiči se jasně přihlásili k tomu, že by to chtěli lépe navázat na zákon o integrovaném záchranném systému. Dále jsme se domluvili, že zpracujeme kromě novely vodního zákona monitoring všech výpustí, nejenom na Bečvě, protože řada z nich není dneska zdokumentovaná, ale na všech hlavních tocích České republiky. To si myslím, že bude zásadní posun, a to budeme dělat s podniky povodí. Chci říct, že na tom byla naprostá shoda se všemi složkami, s rybáři, s integrovaným záchranným systémem, s vodoprávními úřady ať už místními, nebo krajskými, s Povodím Moravy a s dalšími, kteří se tam sešli. Takže to je ten vývoj od té doby. A já navážu na pana ministra vnitra a chci jasně říct, že absolutně neexistuje, že by někdo, kdokoliv, někam něco zakopával. Já jsem už opravdu znechucen tím, co se objevuje.
A teď je samozřejmě na členech vlády a na jejich resortech a na orgánech, které jsou v tom zainteresované, aby to proběhlo dobře.
Děkuji.
Děkuji za slovo. A přijde mi to nefér jako celé to jednání kolem Bečvy. Podívejme se zpátky. Kde jsou ty odběry vzorků, kde jsou analýzy, kde je vytrasování v tomhle případě toho zdroje? Vždyť se nic nedělo, policie nereagovala. A to je ten průšvih. A to je to špatné a to se prostě přenáší do celé veřejné správy. A tady v tom případě teď můžeme říkat, že viníkem je Česká inspekce životního prostředí, že ta nereagovala. Ale kdo je za ni odpovědný? Politicky odpovědný? Kdo ji v roce 2015 rozmetal způsobem, že prostě se stala nefunkční? Jste to vy, pane ministře Brabče, vy za ni nesete odpovědnost. Vy nesete odpovědnost za ty dezinformace, které byly vypuštěny. Vy nesete odpovědnost za to, jakým způsobem jste ovlivnil vyšetřování tohoto případu. No ale co ten první? Ten největší, který vy jste měl vyšetřený za pár hodin, vzkázal všem, jak to je vlastně všechno jasné a Deza to určitě není, a najednou se ukázalo, že jste prostě nemluvil pravdu? A nemluvil jste pravdu ani ve chvíli, kdy jste byl žádán o informace, a mluvil jste o policejním embargu, že nemůžete nic vzkázat. Pane ministře, vaše důvěryhodnost je prostě na nule. A i když to budete zachraňovat jakýmkoliv způsobem, označováním jakýchkoliv viníků, tak toho svého osobního politického totálního selhání už se nezbavíte.
Já jsem o tom přesvědčen. Doposud nebyla přijata žádná právní úprava, která by se této problematice věnovala, ačkoliv je potřebná s ohledem na historický vývoj zahrádkaření v České republice a jeho prospěšnost. Dále tento zákon stanovuje definici, co to je vlastně zahrádkářská činnost. To je také důležité. Dále jsou tam upravovány specifické náležitosti smlouvy o pachtu nebo nájmu pozemku určeného pro zahrádkářskou činnost. Dále bych chtěl dodat, že zahrádkářská činnost není vykonávána pouze členy Českého zahrádkářského svazu, kterých je mimochodem přes 150 tisíc, ale zejména v posledním desetiletí vznikají různé iniciativy, zejména ve větších městech, které mají za cíl rekultivovat původní industriální plochy nebo plochy nově vznikajících nebo původních vnitrobloků. Návrh projednal zemědělský výbor Sněmovny na své 34. schůzi.
Nyní vystoupí pan poslanec Antonín Staněk, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy.
Jak už u mých předřečníků bylo konstatováno, zahrádkáři patří k jedné z nejsilnější společenských organizací, která ale neměla zákonné ukotvení. Já si myslím, že předložení návrhu tohoto zákona a to, že se postupně dostává do další fáze legislativního procesu, je velmi pozitivní. Zahrádkáři a všichni, kteří zvelebují a pečují o půdu, která velmi často leží ve velkých aglomeracích ladem, dělají nejenom prospěšnou činnost, ale opravdu významně přispívají ke kultivaci městského prostředí. Jsem rád, že i opozice tento zákon podporuje, přestože některé opoziční strany se na počátku vyjádřily, že jde o legislativní paskvil, ale je dobře, že místo toho, aby tento zákon byl zamítnut v prvním čtení, postoupil dál a snažíme se jej legislativně upravit tak, aby byl průchozí. Takže ještě jednou, za náš klub tento zákon plně podporujeme.
Tak. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím.